Hledám teď dobře ten přívlastek - prostě ne dobrou, ale velkou práci. Jednou z takových tezí bylo, že máme zamítnout senátní verzi proto, že tato verze má zrušit národní parky.
Tento návrh přijat nebyl. Poslední návrh je návrh pana poslance Kotta, který si přeje vyřadit body 26 a 248, což je druhé a třetí čtení tisku 742, týrání zvířat. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny. Kdo je proti?
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Než přistoupíme k projednávání návrhu zákonů vrácených a zamítnutého Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorce Jitce Seitlové a senátorům Jaroslavu Větrovskému, Petru Šilarovi a Miloši Vystrčilovi. Přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 142, proti žádný. Návrh byl přijat. Děkuji, kolegové. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty a my přejdeme k prvnímu návrhu. Vítám mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou. Vítejte, paní senátorko. Prosím pane ministr.
Děkuji za slovo.
Já bych taky chtěl, ale není k tomu dostatečný klid, takže poprosím všechny, aby převedli své hovory do kuloárů.
Dobrý den, děkuji za slovo. Chtěl bych zdůraznit - protože byla celá řada debat ve Sněmovně, tu se nakonec podařilo přesvědčit, ale i v Senátu -, že ten předložený návrh je naprosto ústavně konformní a nijak nezasahuje do práv soukromých osob hospodařících na státních pozemcích. Rovněž bych chtěl říct, že nehrozí to, před čím jste možná byli varováni, než to tady zazní, že by to mohlo znamenat, že se bude do těch chráněných území, nebo tam, kde je možno uplatňovat újmy, dávat další a další plochy tak, aby se tyto plochy, řekněme, nesmyslně rozšiřovaly, protože tyto újmy jsou vypláceny podle zákona, a i stanovení ploch do těch jednotlivých zón ochrany je rovněž podle zákona. A pokud je veřejným zájmem ochrana přírody, a tedy vlastně to, že je jistým způsobem zkomplikované hospodaření na těchto pozemcích, potom by stát neměl, jak říkám, platit státu za to, že k takovéto újmě dochází.
Bylo by to tedy na tento pátek po pevně zařazených bodech, ano?
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst pevné zařazení bodu 34 návrhu této schůze. Jedná se o druhé čtení sněmovního tisku 403, poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění některých majetkových křivd občanů České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na příští úterý 28. února jako první bod po již pevně zařazených bodech. Jsem přesvědčen jako jeden z autorů tohoto návrhu, že je třeba, abychom se s tímto tiskem v tomto volebním období vyrovnali. Je to návrh, který podali poslanci napříč politickým spektrem, vedle mé osoby je tam ještě paní poslankyně Jana Černochová, paní poslankyně Jana Hnyková, pan poslanec Radek Vondráček a pan poslanec Jiří Junek. Věřím, že projednávání tohoto tisku ve druhém čtení nebude vyžadovat až tolik času. Děkuji za pozornost a za vaši vstřícnost.
Prosím pana poslance Koníčka a připraví se paní poslankyně Maxová.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme opět zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Prosím paní poslankyni Maxovou a připraví se pan poslanec Plíšek.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji. Rozhodneme hlasováním. Prosím pana poslance Plíška a připraví se pan poslanec Jiří Dolejš.
Pěkné odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové.
Pane poslanče, já se znovu omlouvám. Prosím, usaďte se do svých lavic.
Děkuji, pane předsedo. Jenom připomínám, že nejde o jeden zákon, ale dokonce o tři zákony, protože znalci a tlumočníci jsou v představě vlády řešeni ve dvou zákonech a pak je tam ještě doprovodná novela. Děkuji za pozornost.
Připraví se paní poslankyně Chalánková, která má dvě přihlášky.
Třeba trpělivost růže přináší, nebo jinou květenu, abych neurazil jiné politické subjekty. V každém případě si myslím, že projednán by tento bod měl být, protože je to téma, kterému jsme se v této rovině na půdě této Poslanecké sněmovny a v tomto volebním období nevěnovali. Dokonce někteří tvrdí, že daňové téma bude ve volbách poměrně významné. Jeden subjekt, nebudu mu dělat zbytečně reklamu, ale dneska se odprezentoval ambicí provést daňovou revoluci. Já budu skromnější.
Tento zákon prostě není podle mého názoru správný. Já musím s tímto ostře nesouhlasit. Musím znovu připomenout to, co už jsem tady říkal. Pan ministr říká, že u soukromých pachtýřů, pronajímatelů státní půdy, se dá tato věc řešit nájmem. A já bych jenom chtěl připomenout, abyste si uvědomili, že to může být první krok k dalšímu omezení. Pak se nám bude zdát zbytečné, aby třeba obce mohly žádat náhradu za škody, která na jejich majetku vzniká ochranou přírody. I tohle prosím pěkně vezměte v úvahu.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi.
Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, hosté. Mně ten návrh, se kterým přišlo Ministerstvo životního prostředí, vadí z několika důvodů. Zazněla tady protiústavnost, a to že podnikatelské subjekty by si tímto návrhem nebyly před zákonem rovny, že některým subjektům by kompenzace mohla být poskytována, některým nikoliv. Státní podnik nemá ve své zakládající listině ani v zákoně o státním podniku dáno do vínku to, že se má automaticky zřeknout těchto náhrad, a bylo by to pro něj jednoznačně něco, co jej znevýhodňuje. Takže prosím pěkně, tady jednoznačně vnímám rozhodnutí Senátu jako správný, racionální krok, kdy senátorky a senátoři takovýto návrh odmítli, zcela jednoznačně. A prosím pěkně, abychom to v Poslanecké sněmovně respektovali.
Děkuji panu ministrovi, který byl zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. V případě, že se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.
Důvody této změny opravdu byly ryze ekonomické, byly zjednodušující, přišlo nám to jako dobrý nápad, o kterém se dlouho hovoří, nikdo na to neměl odvahu s tím přijít. To znamená, nebyl podpořen ani na vládě. Byly tam určité problémy s tím, že došlo k posunutí účinnosti. A zaznělo tady - protiústavnost atd. V tomto případě je to stát a je to se souhlasem státu, takže protiústavnost nepřipadá v úvahu. Bylo to diskutováno i v Legislativní radě vlády a s dalšími právníky. Což mi prostě připadá absurdní a my jsme tuhle absurditu chtěli odstranit. Nic víc, nic míň.
Přivolám naše kolegy z předsálí. Všechny vás odhlašuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 55. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli této schůze byli paní poslankyně Jana Hnyková a pan poslanec Jiří Petrů. Pokud jiné návrhy nejsou, tak budeme hlasovat. Konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili paní poslankyni Hnykovou a pana poslance Petrů. A nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 55. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve vás budu informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium Sněmovny. Jsou to všechno materiály pana ministra financí. Vzhledem k tomu, že na program 55. schůze je zařazena pouze jedna odpověď na písemnou interpelaci, vzniká tak prostor pro projednávání dalších bodů schůze. Ještě přečtu omluvu pana ministra vnitra, který se omlouvá dnes od 14. hodin do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností. A budeme pokračovat přihláškami k pořadu schůze. V tom případě prosím pana poslance Okamuru a připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče Okamuro, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, dovolím si znovu apelovat na slušnost a čest vládních poslanců a prosím vás, abyste v duchu slibu vaší vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL a vašeho vládního prohlášení konečně zařadili na pořad schůze Poslanecké sněmovny k projednání zákon o celostátním referendu. Všichni víme, že jste obelhali voliče mnoha a mnoha sliby, které jste za dobu vašeho vládnutí nesplnili -
Kolegyně, kolegové, znovu a důrazně vás žádám o klid.
Nevyřešili jste problematiku exekucí ani lichvy. Úplně jste se vykašlali na důchodovou reformu, tak aby měli senioři konečně důstojné důchody. Obelhali jste voliče slibem, že budete řešit církevní restituce. Místo toho přijímáte do České republiky natrvalo muslimské, arabské a africké migranty. Výsledkem vaší politiky je to, že na vánočních trzích a v nákupních centrech pochodují policisté a vojáci se samopaly. Obelhali jste také živnostníky a podnikatele, kdy za vaší vlády neuvěřitelně narostla byrokracie. Zákon o referendu je opravdu nutností. Je to přeci i v zájmu vás, kteří demokracií opovrhujete. Alespoň před volbami se přece tváříte, že své sliby voličům myslíte vážně. Dámy a pánové, prosím, zkuste se alespoň trochu přemoci. A když už jste před třemi lety občanům zákon o referendu ve vládním prohlášení slíbili - ve vašem vládním prohlášení -, a to dokonce v prohlášení vlády i v koaliční smlouvě, zkuste alespoň imitovat snahu, že svůj slib míníte dodržet. Žádám, abychom jako pevný bod programu zařadili na projednávání programu této schůze návrh zákona o referendu, sněmovní tisk 559, a to jako první bod po pevně zařazených bodech tento pátek.
Než dám slovo - s přednostním právem se přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek - tak ještě omluvy. To byly omluvy a nyní už prosím pana předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, promiňte, že zdržuji, nicméně projev pana prezidenta na mě udělal tak hluboký dojem svým státnickým záběrem, že pokládám za svou povinnost doplnit ho jedním příkladem ve stejném žánru, ve kterém tady mluvil pan prezident. U nás v Bechyni, kam každý týden dojíždím se svými bolavými nohami, se stal před lety za mého mládí také takové případ. Ve školní šatně se ztratily tři čepice. Dvě pletené a jedna plátěná se štítkem. A jděte se tam prosím podívat dnes. Mají tam kolem školy hezkou zahrádku.
Vážené kolegyně, vážení kolegové -
Pane ministře, já se trochu omlouvám, já rozeženu tady ty davy a pak můžete pokračovat.
Je mi jasné, že nemůžu, ani kdybych sebevíc chtěl, přilákat takovou pozornost jako pan prezident. Ale vážené kolegyně, vážení kolegové, se vší skromností, kdo z vás to má, aby na jeho bod přišel pan prezident? Ale s panem prezidentem se neshodneme. Prostě zásadně jiný pohled na věc. A proč i tady chceme přírodě nařizovat, jak se má chovat? Proč jí ani tady nechceme dovolit, aby mohla fungovat podle jejího prastarého koloběhu? Můžeme tady vidět to úžasné přírodní divadlo, kdy něco přirozeně umírá a něco jiného se na jeho troskách rodí. Troufám si říct, že dokonce i z toho vrtulníku. Problém je asi spíš v nás, že chceme všechno řídit, chceme mít potůčky a řeky pěkně narovnané, zvířátka spočítaná, očipovaná, stromy jako vojáky, a ne ty ostudy, co občas uschnou a ještě neorganizovaně padají jeden přes druhého. Já si opravdu nemyslím, že by ty miliony a miliony nových malých stromků dokázali vysázet aktivisté s čelovkami. To by těch aktivistů muselo být strašně moc.
Vyjádřím se jenom ve velké stručnosti. Chtěl bych doplnit slova pana ministra, potvrdit je.
Otvírám rozpravu, do které jako první se přihlásila paní senátorka Jitka Seitlová.
Předložený návrh na úrovni zákona nepochybně zavádí dvojí právní režim pro nakládání s majetkem, v tomto případě zejména pozemky, který je závislý na jedné ze stran smluvního vztahu. Stát sice nepochybně může stanovit pravidla pro nakládání se svým materiálem nebo majetkem, tato pravidla by ale neměla negativně dopadat na jiné subjekty, což se na základě předloženého návrhu bohužel může stát. Návrh negarantuje, že se nepříznivě nedotkne subjektů odlišných od státu, které si pronajaly státní pozemek, s nímž jsou dosud spojeny náhrady. Nicméně tohle je smluvní vztah a kompenzovaná výše je v těchto případech pouze fakticky bez ochrany státu a právních předpisů v podstatě negarantovaná. Takže zákon stanovuje podmínku, která vlastně nastane ještě před nabytím účinnosti zákona. Ve světle výše uvedeného odůvodnění si dovoluji z pozice garanční zpravodajky Senátu požádat Poslaneckou sněmovnu o zamítnutí návrhu novely zákona v souladu s rozhodnutím Senátu.
Děkuji paní senátorce. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Kudela.
Je zvláštní, že sedíme v jedněch lavicích, čteme jedny texty a každý je interpretujeme jinak. Paní senátorka hovořila o nerovném přístupu k vlastníkům. Já se přikláním ke stanovisku Senátu a rovněž navrhuji tuto novelu zamítnout, to znamená, navrhuji poslancům, aby nehlasovali pro původní verzi, jak ji schválila Poslanecká sněmovna.
Jenom připomínám, že to není poslední zákon s tímto číslem, s tímto označením, který dnes jako vrácený Senátem budeme projednávat. Je zde zřetelný určitý rozkol mezi názorem Sněmovny a názorem Senátu na tuto problematiku. Možná by stálo za to se trochu zamyslet nad tím, proč je zde tento zákon, proč naše návrhy, které tady procházejí ve Sněmovně, se senátorům zdají nepřijatelné.
Už toho zničili dost. Já sám jsem se projel po dobře upravené běžkařské trati. Byla tam strašná spousta návštěvníků, všichni byli spokojeni, včetně Čechů. A Češi se pak vraceli zpátky po rozbitých silnicích kolem vybydlených obcí a poloprázdných penzionů. Takže Češi nechali vydělat Rakušanům, místo aby nechali vydělat našim podnikatelům. A to říkám jako běžkař, který hluboce pohrdá sjezdaři, neboť sjezdaři jsou ti, kteří si nevyšlapou poctivě svůj kopec, zatímco my běžkaři pracujeme. Ale přesto jsem tolerantní vůči sjezdařům. Byla vytvořena fiktivní divočina, nikoliv přírodní divočina. Proč jste neposlali do blázince Martina Bursíka? To je ta nejprostší a nejjednodušší otázka, kterou vám mohu položit. Každý může udělat chybu.
Prosím, pokračujte.
Tak to bylo co do vyjádření Svazu obcí národního parku. Všechny základní i bližší ochranné podmínky národních parků zůstaly zachovány. Nebyl dotčen zákaz prodeje státní půdy, nebylo dotčeno žádné ustanovení Natury 2000, stavebního zákona ani zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Je zde také vyvracen mýtus o tom, že v Národním parku Bavorský les se netěží a nezpracovávají větrné kalamity ani kůrovcové dříví. Grafy svědčí o pravém opaku. Rozvoj obcí a krajů má mít stejnou prioritu jako ochrana přírody, vytýkají odpůrci senátní verze.
Návrh přijat nebyl. Kdo je proti?
Já samozřejmě akceptuji vůli Sněmovny, že tento bod byl pevně zařazen.
Máte pravdu, já se velmi omlouvám. Já tady mám ještě dva body, které jsou pevně na 14.10, a přehlédl jsem ty další pevné body. Děkuji za pochopení a děkuji za upozornění. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. To znamená, teoreticky je možné hlasovat o tom, že to zařadíme mezi tyto dva body, pokud na tom budete trvat. Dobrá. Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti?
Kácet na Šumavě. To je naše snaha. O to se prý tady všichni snažíme. Ti lidé nevědí samozřejmě, o co vůbec jde. Nevědí, že největší těžby tady byly za ministra Bursíka a jeho ředitele Krejčího. Nevědí, že stávající ředitel Hubený plánuje těžbu 150 tisíc plnometrů za rok, naprosto nevídanou v době, kdy nehrozí žádná kůrovcová kalamita. Tito lidé asi na Šumavě nebyli a neviděli ty mnohé a mnohé řady a hektary a tisíce hektarů uschlých stromů. Ale znovu připomínám, že nic takového jsme tady ještě s jiným zákonem nezažili. Kladu si otázku, proč tomu tak je. Proč takovýto zákon, který se navíc týká určité části České republiky, vzbuzuje takovéto emoce. Bylo zde již zmíněno, myslím, že to udělal pan prezident, že zde běží opravdu jakýsi experiment. Cíl v běhu na 100 metrů je vzdálený 100 metrů od startu, cíl maratonu 42 kilometrů. Až se cíl ochrany naplní, až bude dosažen? Jistě, je správné stanovit si cíle ochrany jednotlivých zón národního parku. Myslí i na využití území pro vzdělávání, turistiku a rekreaci. Představa vyhlášení klidové zóny na návsi na Kvildě není podle mého názoru vůbec myslitelná. To je podle senátního návrhu tvořeno zastavěným územím a zastavitelnými plochami obcí a vymezí se i na plochách, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem s cílem zajištění udržitelného rozvoje dotčených územně samosprávných celků anebo jiného veřejného zájmu. A čtvrtým významným způsobem, který podle mého názoru obcím prospívá, je změna způsobu rozhodování v radě národního parku a podle mně prospěje i samotnému národnímu parku a rozumnosti, akceptovatelnosti a přijatelnosti rozhodnutí správy národního parku.
Není to nic opravdu revolučního. Co bude ve volební kampani a po samotných volbách, uvidíme. Ten návrh samozřejmě znamená i jistý dopad na rozpočtové inkaso. Tak my nechceme jenom snižovat, my chceme bilančně rozprostřít daňovou spravedlnost lépe, tedy snížit DPH opět návratem před rok 2008, kdy jsme neměli tři složité sazby, ale jenom dvě sazby, a kdy ta nižší sazba byla dokonce na pěti procentech. Chápu, že je to podstatný zásah. Takže logiku to má. Čili logiku tento předklad má.
Prosím paní poslankyni Chalánkovou a po ní pan poslanec Farský.
Jedná se o návrh poslankyň napříč politickým spektrem, který by měl řešit některé zákony v souvislosti s problematikou umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení. Tento návrh se zde již jednou objevil při projednávání občanského zákoníku jako pozměňovací návrh.